Myslím, že jenom když slyšíte čísla, a já vám je převedu do faktických, Liberec 12 tisíc na osobu, Plzeň 24 tisíc na osobu, tak v ten okamžik od toho se odvíjí všechno. Máte na divadla, na kina, máte na financování škol, zdravotnictví a blabla, tisíc dalších věcí, dopravu. Takže to všechno spolu obrovsky souvisí. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Takže to číslo je o hodně větší, než říkáte. A tady se musím opět ohradit proti kolegovi Bláhovi, který říkal, že Středočeský kraj z hlediska rozpočtového určení daní vlastně nějak ubírá ostatním krajům. Opak je pravdou. V roce 2000, když vznikaly kraje, tak bylo určeno nějaké procento podle počtu obyvatel a podle toho jsou krajům přidělovány finance. Takže opak je pravdou.
V rozpravě vystoupí pan poslanec Václav Klaus.
A naopak nejklidnější jsou tak okolo šesté hodiny odpoledne, což je právě teď. Čili to bylo vážné téma. A tím chci právě navázat k tomuto bodu, že i toto je samozřejmě téma vážné, kolik orgánů státní správy má být umístěno přímo v centrálním městě Praze a kolik nikoliv. Tak já jsem patřil k těm, kteří to velice srdečně podporovali, ale byl jsem přehlasován, což respektuji. Společnost je pořád stejně rozpolcená, pořád stejně volí, jinak některé kraje, jinak druhé, vzdělanostní úroveň je někde takováhle a někde taková.
Ptám se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen grémiem Poslanecké sněmovny. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Tedy nejprve zařazení. Nebylo vetováno, můžeme hlasovat. Návrh na zařazení nového bodu byl přijat. Nyní budeme hlasovat nejdříve to původně navržené, to znamená dnes jako první bod. Nyní budeme hlasovat, aby tento bod byl zařazen na čtvrtek po písemných interpelacích. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Otevírám bod Projednávání bylo přerušeno na 60 dnů. Svým postojem se paní ministryně přihlásila s přednostním právem.
Pane předsedající, děkuji. Navazuje na již schválený platný zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. V současné době je problematika tlumočníků upravena společně se znalci v jednom zákoně. Pokud by tedy nedošlo ke schválení návrhu zákona o soudních tlumočnících, budeme mít -
Poprosím všechny o klid, případně aby přesunuli svoje jednání do předsálí.
Znovu tedy opakuji, pokud by nedošlo ke schválení návrhu zákona o soudních tlumočnících, budeme mít v lednu 2021 veliký problém, jelikož dojde ke zrušení původní úpravy a novou bychom neměli. V září jsem se tady na tomto místě zavázala, že Ministerstvo spravedlnosti poskytne součinnost paní poslankyni Válkové, aby mohla být připravena rychlá novela zákona o tlumočnících, aby byl návrh přijatelný pro většinu poslanců a zástupce odborné veřejnosti. To jsme splnili. Návrh připravený poslankyní Válkovou a Richterovou tedy podpořím, jelikož je v naléhavém zájmu, aby byl zákon přijat. Za této situace, kterou jsem krátce takto vysvětlila, proto prosím o podporu tohoto návrhu, na který jsme společně včetně mých předchůdců strávili velmi mnoho času.
Je tomu tak. S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Hrnčíř.
Je škoda, že nemáme zákon o referendu. Jiná možnost není. A před tím tehdy varovala švýcarská vláda a ti občané, ti voliči, to prostě vyslyšeli.
S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.
Samozřejmě ekonomika má vždycky rub a líc.
Děkuji a reagovat faktickou poznámkou bude pan poslanec Vácha.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám možná takovou hloupou otázku.
Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Feri. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Za navrhovatele, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo.
Já vás na okamžik přeruším. Děkuji.
Děkuji.

A možná bych ještě chtěla reagovat na kolegu v rámci kolektivních smluv.
Ptám se, zda má zájem pan zpravodaj o závěrečné slovo. Je tomu tak.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, všechno podstatné už tady zaznělo. Děkuji.
Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích, které zazněly. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí nebyl přijat.
Už ta má svoji hodnotu. Nevzniká žádné nové pracovní místo. Dovolím si uvést jeden příklad ze země, kterou jsem tady ještě v tom dlouhém výčtu, kde už k tomuto právě z důvodu rozpadu společnosti a rozpadu zemí, kde k tomu přistoupili, tak tou zemí jsou Spojené státy. Říkají tomu tam gentrification a zkusím vám to popsat velice jednoduše, co tam probíhá. To je případ, který tady navrhujeme v tomto zákoně. Nekryje se to. To máme sakra slušný rozpočet na to, abychom v těch regionech pro ně místo našli. Navíc budovy tam jsou. Prázdná, roky prázdná, nevyužitá. Úřednická budova, která je pro stát připravena. My naopak čelíme úplně jinému problému. Vůbec nijak, protože v Praze nedostali žádnou nabídku ani od soukromých subjektů na takto velkou rozlohu. Přiznávám, oslovil jsem jak hejtmana, tak primátora a velikou aktivitu kolem toho nevyvinuli. Respektuji, je to jejich rozhodnutí. Není to novátorská myšlenka ani v České republice. Už dnes, a právě proto tam není Brno, protože Brno už v minulosti tuto realokaci zažilo. Máme tam Ústavní soud, ombudsmana, ÚOHS, Nejvyšší správní soud. Chtěl bych i moc poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyni Procházkové, která uvedla ten nádherný příklad s krajskou nemocnicí v Karlovarském kraji. Ona tady totiž zcela potvrdila to, co jsem říkal. Ona říkala, že museli zřídit specializované pracoviště, kde zaměstnávají partnery těch lékařů, aby jim tam vůbec chodili. Já bych vás chtěl poprosit, neházejte v tomto případě regiony přes palubu, házíte přes palubu celou Českou republiku. Prosím, pusťte tento návrh do druhého čtení, abychom ho mohli diskutovat na výborech.
Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích. Mám tady návrh pana poslance Jaroslava Kytýra na zamítnutí předloženého návrhu, takže já zagonguji. Já končím tedy prvé čtení tohoto návrhu. A prosím o klid v jednacím sále!

Ostatní roční náklady odhadují na 34 miliard.
My všichni víme, jak dlouho se vedou debaty. A my víme, jak je ze střednědobého a zejména dlouhodobého horizontu nefunkční.
Děkuji panu poslanci Pávkovi.
Teď budu mluvit ke kolegyním a kolegům ze sociální demokracie. Oni to nemají moc rádi. Protože musím. Tomu bych i možná lidsky nebo politicky rozuměl. Roman Sklenák, můj ctěný kolega, tady řekl: my jdeme po jiné cestě, my jsme zvolili jinou cestu. Šest roků jdou po slepé cestě. Šest let jdou, a neukázali nic. Ale jdou. Tehdy nám ministryně Maláčová a sociální demokraté vytýkali legislativní nedostatky a chyby. My jsme to uznali. Všechny legislativní nedostatky a chyby jsme odstranili. Horní komora nám to poslala zpátky bez legislativních chyb, bez legislativních nedostatků. A jaký byl výsledek? Měli několik šancí, minimálně dvě. To je minimálně třetí za poslední dva roky. Dvakrát se vymlouvali na legislativní nedostatky. Pro vás pracuje armáda právníků na tom ministerstvu. Ale ten spor není vůbec o ten legislativní nedostatek. Ten spor je obsah. Tak si řekněme, my s tím obsahem nesouhlasíme, to je politický názor a můžeme se o něj přít. To je asi logické. Na tom není nic divného. Takže to jsou všechno výmluvy. Tak posuzujte relativně. Poděkujte zaměstnavatelům. Ti platí důchodové pojištění. Žádná vláda. Ani tato. Ani minulá. Ani budoucí. Takže jestli máme někomu poděkovat, tak zaměstnavatelům, zaměstnancům, živnostníkům a drobným podnikatelům. Ale mohli jsme je přidat jenom proto, že ti, kteří produkují hodnoty, platí daně, platí důchodové pojištění, nám to umožnili.
A my tedy navrhujeme, aby bylo možné si uplatnit dobu vyloučenou na příjem za posledních deset let před odchodem do důchodu tak, aby nedošlo ke snížení vyměřovacího základu pro výpočet důchodů. To se může týkat například matek s více dětmi, kterým chybí náhradní doba pojištění, nebo lidi, kterým chybí část odpracované doby. Samozřejmě ten důchod se stanoví potom na základě výše základní výměry a dále procentní výměry podle počtu odpracovaných let. Dále bych se chtěl dotknout opatření, která se týkají vdov a vdovců. Je to nejvíce ohrožená skupina lidí, důchodců, které v českém systému máme. Bavíme se zhruba o 600 tisících lidí, kteří v České republice žijí. Dále navrhujeme prodloužení období po skončení nároku, po které je možné vdovský důchod opět přiznat, pokud znovu nastanou podmínky pro nárok, a to ze dvou na pět let. Mohu říci, já jsem sám z pěti dětí, máme pět dětí a mojí mamince před zhruba osmi lety byl vypočten základní důchod na úrovni necelých 4 tisíc korun. Vychovala pět dětí, které plně ekonomicky pracují a živí tento průběžný systém. A teď k tomu návrhu.
Tak já vás poprosím o klid, protože pan poslanec se nemůže vyjádřit.
Jedná se především o města a obce v rámci Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje nebo i dalších regionů. Není to pouze o těchto dvou regionech. Proto přicházíme s novelou zákona o hmotné nouzi. A opravdu jenom zkráceně. Myslím si, že tento návrh jsme koncipovali ve spolupráci se zástupci regionálních samospráv, obcí a měst, v rámci především Ústeckého a Moravskoslezského kraje. A já bych vás tímto chtěl velice požádat, abychom propustili tento návrh zákona do dalšího čtení, protože jsem připraven v rámci výboru pro sociální politiku, kam nesporně tento návrh zákona patří, diskutovat dále o tomto návrhu zákona ve výboru. Děkuji za pozornost.
Tak. O tom tedy můžeme hlasovat. Takže v souladu s jednacím řádem jsem se zeptal. Takže v obecné rozpravě mám tady přihlášenou paní poslankyni Lucii Šafránkovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Všechno potřebné tady k tomu řekl pan navrhovatel. V návrhu chybí jasná kritéria pro přestupky, kterých by se po jejich opětovném páchání mělo odnětí dávek týkat. A předkladatelé rovněž navrhují, aby rejstřík trestů měl povinnost informovat orgány pomoci v hmotné nouzi, že některý z příjemců spáchal trestný čin či přestupek. To představuje nejen zásadní legislativní změny, ale také nějakou zátěž pro rozpočet, protože rejstřík trestů není uzpůsoben tomu takovou službu zprostředkovávat. Tyto finanční dopady v návrhu zatím nejsou vyčísleny a chybí tam i další aspekty, například personální zatížení.
Tak. Slovo má paní poslankyně Lucie Šafránková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Každý takový krok samozřejmě vítáme. A proto jsme i my jako SPD před několika týdny podali vlastní novelu uvedeného zákona. Naše novela je mnohem komplexnější než předkládaný tisk. Jde v něm o hlubší zpřísnění podmínek kontrolních a sankčních mechanismů, omezení zneužívání prostředků nepojistných sociálních dávek v oblasti pomoci v hmotné nouzi. Zde jsou hlavní cíle námi předkládané novely. Podmínění vyplácení dávek zajištěním řádné docházky dětí do povinného posledního ročníku mateřské školy. Chceme vyřadit z okruhu příjemců dávek osoby, které porušily režim dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.
Argumenty vlády. Absence věcných a podložených argumentů. V minulosti několik zajišťovacích případů zrušeno. Nedostatky správní praxe některých orgánů byly odstraněny judikaturou a metodikou. Návrh je nekoncepční. Pravomoc věcně rozhodnout o správní věci zahájením soudního řízení správního na správní soudy standardně nepřechází. Správní soud může činnost orgánu veřejné správy pouze kontrolovat a hodnotit, nemůže však tento orgán zastupovat. Navrhovaná úprava podstatně limituje účinnost zajišťovacího příkazu při správě daní, zejména v souvislosti s daňovými úniky. Typicky při daňové kontrole je nutné neprodleně přijmout opatření k zajištění splnění daňové povinnosti. Dle návrhu při splnění podmínek musí být vydán vždy. Návrh upírá daňovému subjektu možnost plnohodnotného odvolání proti daňovému řádu. V současnosti žádná forma zveřejnění není, informace podléhají daňové mlčenlivosti. Přijetím návrhu by došlo k zatížení soudů. Jedná se o nekoncepční přenášení správního rozhodování na soudy. Správci daně by bylo upřeno právo na podání kasační stížnosti. Soud by vstupoval do věcného rozhodování o uplatnění jednoho dílčího opatření přijímaného při správě daní. V tomto ohledu návrh představuje nepřípadné zasahování soudní moci do činnosti moci výkonné. Navrhovaná úprava podstatně limituje účinnost zajišťovacího příkazu jako nástroje při správě daní, zejména v souvislosti s daňovými úniky. Stávající úprava umožňuje správci daně, který k tomu typicky při daňové kontrole shledá předpoklady, neprodleně přijmout opatření k zajištění splnění daňové povinnosti.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Toto byla zpravodajská zpráva paní poslankyně Zuzany Ožanové.
Dámy a pánové, já si dovolím zareagovat na ten návrh. Tím vlastně návrh mimo jiné narušuje ústavní princip dělby moci. Existuje řada jiných rozhodnutí veřejné správy, která mají významný dopad na hospodářské subjekty, avšak návrh svěřuje soudům pouze vydávání zajišťovacích příkazů. Návrh navíc nijak neřeší kapacitní a organizační dopady na správní soudy. Nakonec i pan předseda Kalousek potvrdil, že nezpochybňuje, že existují případy, kdy je nutné tento specifický prostředek použít. Od roku 2012, zdůrazňuji, je v nejnaléhavějších kauzách zajišťovací příkaz vykonatelný již jeho vydáním, což fakticky znemožňuje daňovému subjektu svými kroky zmařit jeho realizaci. Týká se to specifické úpravy pro daň z přidané hodnoty. Návrh však ani z pohledu faktického dopadu na daňový subjekt nepřináší žádný posun, ten návrh, který tady předložil pan předseda.